Nemyslím si, že ho fackujeme, ale kritizujeme ho. Takže jsem velice zvědav na soudruhy ze sociální demokracie, jak se budou chovat, s jakou zodpovědností a jaké bezpečí doprovázeno lidovci a ANO, takže jak že to bude. Impozantní nástup. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji a prosím pana předsedu Kováčika.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A věřte, nejsem spolu s Komunistickou stranou Čech a Moravy nějakým velkým nadšeným podporovatelem zahraniční politiky, tak jak ji tato vláda realizuje, uplatňuje, tak jak ji má jako koncepci. Já si myslím, že v tom je obrovský kus farizejství. Patří tedy takovýto přístup také k prioritám naší zahraniční politiky, když i vládní představitelé mlčeli? Patří to k prioritám zahraniční politiky této vlády? K prioritám zahraniční politiky České republiky?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 52. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozdaná prostřednictvím poslaneckých klubů dne 3. listopadu tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili karty náhradní, s tím, že platí náhradní karty, které byly oznámeny na schůzi předchozí. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Jiřího Dolejše a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Už máme adekvátní fórum. Přistoupíme ke stanovení pořadu 52. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž nelze schválený pořad rozšiřovat. Ještě předtím, než budeme hlasovat, mám zde dvě žádosti o vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan poslanec Laudát a potom pan poslanec Kováčik.
Proto jsme navrhovali, a je to tady také jeden z předkladů, aby z elektronické evidence tržeb alespoň byli vyňati neplátci DPH. Ten princip je velmi jednoduchý. Domnívám se, že o tom, zda má, nebo nemá tento zákon platit, by měli rozhodnout voliči v příštích volbách. Já si dokážu představit, že podnikatelé, a v této první fázi vlastně poskytovatelé stravovacích a ubytovacích služeb ve velkých městech, přežijí toto vaše šmírování, hlídání a navalení povinnosti, která rozhodně nebude za ty drobné peníze, které jste při agitaci a při předkladu a obhajování tohoto zákona, tohoto principu tady říkali. A vy naprosto fatálně - tam to není o velkých únicích, tam to není o velkých tržbách. Vrátím se ale zpátky k původnímu. O kousek dál: Dodržen nebyl ani navržený harmonogram prací souvisejících s odstraněním následků sesuvů, který v červnu 2013 v blízkosti obce Dobkovičky poškodil dálnici D8 a železniční trať. V širším území sesuvu Ředitelství silnic a dálnic do konce roku 2015 zajišťovalo jen geodetický monitoring. A teď už to jde, pane ministře, na vaše triko. Takže prosím, dospěli jsme do stadia, že Ministerstvo dopravy potřebuje na zadání analýzy tolik let. To je naprosto neuvěřitelné. A teď si vezměte, že tam probíhala řada dalších stavebních prací, odstraňování sesuvů, ale nikdo se nenamáhal zadat analýzu toho, proč k tomu sesuvu došlo. Konkrétními příčinami a důsledky růstu nákladů se Ministerstvo dopravy blíže nezabývalo. Z písemného vyjádření technického dozoru investora vyplývá, že žádná takováto zvláštní opatření nebyla do projektové dokumentace pro zadání stavby zapracována, protože v podkladech, které měl projektant k dispozici, bylo území hodnoceno jako stabilizované. To je tedy moje interpretace té skutečnosti.
Ale současně jsme eurorealisté. A ministr zahraničí tady řekne: My jsme prosazovali, že se nemá měnit primární právo Evropské unie. Není zkonzultovaný s opozicí! Ale bez reformy to nepůjde. Reforma bez změny primárního práva je nesmysl. Takže pak jsme slabý partner. Protože česká vláda v tomto postoji, podle nás chybném, nemá oporu na české politické scéně. Ale je to vážná věc a zase o ní vůbec nemluvíme. Odpovědi jsou možné dvě a jedna je horší než druhá. To je špatná odpověď. A druhá, podle mě ještě horší, že oni vlastně nevědí, co má Česká republika prosazovat a jaká je pozice. Zachráníme! Přemístíme! Jeden program, druhý program! Pořád dokola. To je první. A druhé: Musíte to schválit! Zahájí s námi jednání! Ale to spolu zahajujeme sami se sebou! Už jsme poslední s Pařížskou dohodou! To je legitimní debata! Buďme na to hrdi, že jsme tu pitomost jako poslední nepodepsali! Na tom není nic špatného! A podívejte se, jak to dělají jiné státy! Velmi účinně hájí své národní ekonomické zájmy. A schovávají to často pod pláštíkem jednotná licence, jednotná certifikace. Jak je to komplikované. On by ze svého resortu mohl říkat dlouhé příběhy, co naši výrobci na železnici, jaké mají umělé administrativní překážky. Které ovšem nejsme ani ochotni pojmenovat a tváříme se, že to je o ochraně spotřebitele, kvalitě výrobků. A ne českých. A schovává se za tu certifikaci a já nevím, co všechno. Vždyť to všichni znáte. Musíme! Musíme! A trošku to připomíná takové to: My držíme ten rozpočet, a buď uděláte, co chceme my, nebo ty peníze nedostanete! A to nejsou čisté peníze. Je to oblast, která potřebuje integraci? V kterých oblastech to vítáme? Jednotná pravidla. Jeden ministr je tady. A to začal pan premiér slovy: Jsem tak rád, že dneska budeme debatovat o zahraniční politice! Dobře, ministr zahraničí má přijetí, toho jsme omluvili, řekl nám něco. Já jsem docela přivítal, že pan ministr takhle bojovně a zapáleně vystoupil. Kde jsou ostatní členové vlády? To jsou důvody, které všichni chápou, pro které každého omluví. Takže jaká je priorita české zahraniční politiky, je až druhá otázka. První je: Je zahraniční politika prioritou této vlády? A odpověď vidíte vy všichni. Podívejte se! Tohle je priorita zahraniční politiky.
To je podle mého názoru částka, která je potřeba na realizaci tohoto dotačního programu pro nevládní neziskové organizace. Tedy ještě jednou, předložil jsem návrh evidovaný pod sněmovním dokumentem 5310 a k tomuto návrhu se tedy tímto přihlašuji.
Prosím, máte slovo.
Myslím, že je to zcela evidentní. K té druhé oblasti je pak směrován i můj pozměňovací návrh. Musím konstatovat, že na rozdíl od minulého projednávání návrhu kapitolního sešitu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo tentokrát viditelnou snahou úředníků ministerstva poctivě a docela i podrobně osvětlit návrh rozpočtové kapitoly a v zásadě především ústy ekonomického náměstka fundovaně odpovědět na jednotlivé dotazy i komentovat pozměňovací návrhy. Ale to není chybou opozice, že koalice nedokáže v sociálním výboru postupovat jednotně. Ale k věcné podstatě této kapitoly. Vlastně více než 94 % celkových výdajů činí mandatorní výdaje. Mandatorní výdaje, když se podíváme i na minulá léta v této kapitole, se stále zvyšují. I na tomto případě se ukazuje, jak je ta situace s důchody vážná. Pokud si neuvědomíme a především vláda neuvědomí vážnost situace v důchodovém systému, která je vážná, a podotýkám, i v době růstu ekonomiky, pak bude výsledkem další výrazné snižování relace průměrných starobních důchodů k průměrné hrubé mzdě a to by nemělo být naším cílem. Vláda se prostě v tomto složení neshodne na předložení nějakého smysluplného návrhu, konceptu, jak vyřešit do budoucna zjevně neufinancovatelný důchodový systém. Personální situace v těchto službách je ještě mnohem horší než ve zdravotnictví.
Navrhované změny v obou kapitolách státního rozpočtu České republiky pro rok 2017 vycházejí z konkrétních priorit, které bych očekával, že bude vláda České republiky pro rok 2017 mít. Já se dlouhodobě zabývám otázkami vnitřní bezpečnosti, a proto mě zajímá kapitola Ministerstva vnitra, konkrétně příslušníci bezpečnostních sborů, policisté a hasiči. Tím nechci říct, že bych svůj zájem nevěnoval také příslušníkům Celní správy nebo příslušníkům vězeňské policie a justiční stráže. Policisté a hasiči stejně jako další příslušníci bezpečnostních sborů jsou dlouhodobě platově podhodnoceni. O platech jsem zde hovořil. Reálný propad mezd u policistů však stále trvá. A být příslušníkem bezpečnostních sborů je takřka měsíční ekonomický boj o přežití. Policisty i hasiče je třeba za jejich službu náležitě odměňovat, a to i podle míry jejich rizika, které při výkonu služby podstupují. To platí samozřejmě i pro civilní zaměstnance těchto bezpečnostních sborů. Vedle toho je zde Ústav pro studium totalitních režimů, který dlouhodobě vykazuje výsledky své činnosti, které co do kvantity, ale ani co do kvality neodpovídají výdajům s nimi spojeným. Na ústavu pracuje 50 historiků, ale vedle těchto lidí z ÚSTR funguje také Ústav pro soudobé dějiny a ústav Akademie věd. Otázkou také je, zda navrhované kapitálové výdaje na zateplení objektu jsou dostatečně odůvodněné. Znovu zopakuji to, co řekla předřečnice kolegyně Jana Černochová. Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, je na vás, jak se k otázkám vnitřní bezpečnosti postavíte a zda budou pro vás příslušníci bezpečnostních sborů a jejich platové ohodnocení prioritou... No, prioritou to rozhodně není. Děkuji za pozornost.
Budeme tedy pokračovat dál v rozpravě.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. To se podařilo eliminovat, takovéto věci se tady nedějí.
Konkrétně jsem přesvědčen, že tyto finanční prostředky je možno použít v příslušné kapitole, kterou jsem citoval, do čtyř projektů nebo programů. A poslední program, kde lze tyto prostředky použít, 10768 - modernizace samohybných kanónových houfnic. A jsem přesvědčen, že tuto finanční částku lze využít na navýšení v příslušných programech v roce příštím nebo v předsunutí plateb pro některé programy z roku 2018 a 2019 tak, aby se tyto strategické zakázky rychleji realizovaly, dříve zaplatily, a tím se využil prostor pro další nákupy, které jsou spojené s vyzbrojením naší armády. Určitě padne řada námitek, že to nejde. V této souvislosti bych chtěl ještě zmínit dva faktory, které se táhnou poslední téměř tři roky. A musím říct s určitou lítostí, že nemám příliš radost, že se zde o nich musím zmiňovat. Druhý fenomén, který považuji za ještě komplikovanější, je vůbec problematika akvizičního procesu. Dochází k přesunům, změnám, výměnám. Takže je řekněme částečně chaos nebo nejistota. A já bych zde chtěl vyzvat pana ministra financí i vládu, aby se zamysleli zcela jednoznačně nad změnou akvizičního procesu, a to vytvořením například v uvozovkách akvizičního fondu, který bude zcela jednoznačně stát mimo běžný rozpočet Ministerstva obrany, bude pod kontrolou Ministerstva financí. Ještě jednou, dámy a pánové, děkuji a věřím, že můj pozměňovací návrh minimálně pečlivě zvážíte.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zavěšen v elektronickém systému pod číslem 5289 a jehož smyslem je navýšení peněz pro sociální služby. Loni byl průměrný plat pečovatelek v sociálních službách 17 856 korun. Pomalu by se jim tak vyplatilo zůstat doma a pobírat sociální dávky. A to přece nechceme. Sociální služby poskytují nepostradatelnou pomoc těm nejpotřebnějším skupinám občanů. Navíc naše společnost stárne a sociální služby nabývají stále víc na svém významu. Kromě zaměstnanců, o nichž jsem hovořila, pracují v sociální sféře i vysokoškolsky vzdělaní pracovníci. I ti jsou však se svým výdělkem hluboko pod celorepublikovým průměrem. Považuji proto za nadále neúnosné, aby byly sociální služby takto nedoceněny a zanedbávány. Ostatně na tuto katastrofální situaci upozorňují každoročně odbory, které opakovaně navýšení mezd a platů pro všechny zaměstnance sociálních služeb požadují. Peníze na pochybné výsledky tohoto ústavu budou pro sociální služby určitě užitečnější a mnohem potřebnější.
Například v roce 2002 byla zřízena Krajská knihovna v Pardubicích. Byla to studijní a vědecká knihovna, která také velmi dobře slouží občanům Královéhradeckého kraje. Proto tady dneska předkládám tento pozměňovací návrh. Ale netýká se to jenom Kraje Vysočina a budování nové krajské knihovny. Takže alespoň krátké zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu jsem vám tímto chtěla říci. A ještě si uvědomuji, ještě je to Olomoucký kraj.
Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec František Laudát.
Počkám, až pan ministr mě bude poslouchat, to stihnu i tak za ty dvě minuty. Máme tam roky připravenou stavbu nové moderní vědecké knihovny. Krásná stavba, říká se jí Černá kostka. Jednou z hlavních priorit nové krajské koalice je vybudování Černé kostky. Je to podpora vzdělanosti. Takže ta stavba se může stát pýchou celého kraje a byla by škoda, kdyby to stát nepodpořil, i ve světle těch skutečností, že už to mnohokrát udělal. Není to precedent, že ostatní kraje budovaly své knihovny z vlastních zdrojů a od státu nic nedostaly. Takže se chceme přihlásit k dobré tradici, aby pokud myslíme vážně svá slova o podpoře vzdělanosti a celé oblasti školství v tom širokém pojetí, tak to musíme taky podpořit nějakým finančním způsobem. Tady vás oslovuji, i vás z ostatních krajů. My tu knihovnu opravdu potřebujeme. Myslím si, že v okamžiku ekonomického růstu , v okamžiku, kdy máme dostatek příjmů, si to můžeme dovolit.
S faktickou poznámkou také pan poslanec Miroslav Opálka. Děkuji.
Naše koalice na kraji vypsala architektonickou soutěž, získala územní rozhodnutí, stavební povolení, vypsala veřejnou zakázku a měli jsme domluvené financování. Já to považuji za hroznou škodu pro kraj. Je nutné zapojit státní peníze a podívat se, zda je možnost nějakou částí se připojit i evropskými zdroji.
Děkuji panu poslanci.
Ano, systémové to není, ale vláda žádné systémové opatření nenavrhuje a situace se stále zhoršuje. Celková rozpočtovaná částka se sice nepatrně snižuje, ale velmi nedostatečně. Jeden uvádí velkou částku, paní ministryně uvádí částku menší. On to už zmínil pan poslanec Richard Dolejš. Za mnou ale chodí starostové, nebo myslím i za jinými poslanci, kteří nechtějí zvyšovat kapacity. To je skutečně velmi zvláštní výrok. Děkuji za pozornost a vstřícné posouzení mého pozměňovacího návrhu.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Skalického, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím máte slovo.
Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, paní předsedající, pane ministře - víc jich tady není - páni ministři, pardon. Týká se problematiky Ministerstva obrany a předkládám ho z titulu člena výboru pro obranu. Primárně je to bezpečnostní situace ve světě, zejména v oblasti Středního a Blízkého východu.
Ty peníze jako takové jsem samozřejmě, a všichni, kteří žijeme v těch lokalitách, ať se to týká Ústecka, ať se to týká Ostravska, tak jsme čekali, že skončí právě v těch krajích a v těch oblastech, kde jsou potřeba na zahlazení důlních škod a na obnovu života v tom regionu, který je postižen těžbou. Stalo se to, na co jsem tady upozorňoval, a to že ty peníze bohužel v těchto regionech neskončí. Neskončí na Ostravsku, neskončí na Ústecku. Teď už to není jenom plané povídání, teď už to není nějaké sýčkování. Já jsem se samozřejmě zajímal na hospodářském výboru, jak je to možné. Bylo mi odpovězeno pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu: Je to tím, že se utlumuje těžba.
Je tady sice pan ministr financí, to jsem ráda, ale. Navrhované navýšení činí 300 milionů. Dále kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí, ostatní ekologické záležitosti, také 100 milionů. A za třetí kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, provozní výdaje, a je to také 100 milionů. Sledovala jsem již od začátku vzniku krajů v roce 2000, jakým způsobem byla možnost a bylo financováno budování krajských knihoven.
Tady bych se rád připojil ke kritice, kterou vyslovil na tvar zpracování rozpočtu pan kolega poslanec Bendl. Tam chybí úplně jakákoliv identifikace podrobnějších účelů, na které peníze v státním rozpočtu mají jít. Zlepšování stavu přírody a krajiny miliarda 500 milionů. Budeme, pokud jsme přesvědčeni o tom, že způsobuje člověk klimatickou změnu, vykonávat mitigační a adaptační opatření, ale mám obavu, že za 30 milionů to tedy v žádném případě nepůjde. Čili to k tomu, abych podpořil kritiku svého kolegy poslance Bendla. Ten materiál není dobře zpracovaný, chybí syntéza dat, chybí tabulkový přehled výdajů za jednotlivé činnosti, také chybí časové řady, které by nám umožnily posoudit vývoj v jednotlivých kapitolách ve státním rozpočtu, tedy meziroční srovnání. Čili evidentně dává rozpočet v této kapitole přednost spotřebě.